A teď jako vážný dotaz, paní ministryně. Přece bojujeme proti výjimkám. Nepovažuji to za fér. Proto je lepší to vyhodit celé. Pak to neplatí pro nikoho. To si myslím, že je správný přístup. Tak zase můžeme kus přeskočit. Představte si, že EET musíme zatížit obor činností háčkování. Já vím, že se říká, že když se kácí les, létají třísky. Možná bude EET zatížena i Poslanecká sněmovna, minimálně tento sál. Takže já bych se přimlouval, abychom aplikovali NACE 35.30.4, což je rozvod klimatizovaného vzduchu. Například že v letech, kdy byl propad HDP, byl propad příjmů, v okamžiku, kdy bylo HDP plus minus na nule, že to byla nula, a kdy ekonomika rostla a nebylo EET, tak rostly příjmy DPH v těchto činnostech, ať už s EET, nebo bez. Nic z toho není k dispozici. To je všechno. Já si dělám už roky tabulky, takže to vidím měsíc po měsíci podle toho, jak Ministerstvo financí zveřejňuje měsíční výsledky. Máme otevřený zákon o DPH, pokud má Ministerstvo financí pravdu, že v těchto oborech kontrolní hlášení nemá žádný smysl a nic nepřináší, tak to zrušme jako zbytečné byrokratické opatření, které nic nepřináší. Ono se fakt blbě mluví, když je takový hluk. Teď bych začal pomalu představovat jednotlivé pozměňovací návrhy. To je celá propracovaná metodika Ministerstva financí. Na druhé straně, ať se to vládním poslancům líbí, nebo nelíbí, došlo k uzavření mnoha provozoven, zejména v malých vesnicích. Vždyť to nemají tak daleko. Položím řečnickou otázku, na kterou jsem také neznal odpověď, a požádal jsem spolupracovníky, aby mi tu odpověď našli. Dneska mnozí senioři platí hotově. Je mi schopen někdo s vážnou tváří tvrdit, že v oblasti terénní sociální péče dochází k daňovým únikům? Že tam jsou bílí koně, karuselové podvody, karuselové obchody? Podle mě výstřel úplně vedle. Mně nepřijde normální, pokud si čtu ve veřejných zdrojích, že jsou lidé, kteří posílají tisíce účtenek každý měsíc. Paní ministryně zrovna představuje návrhy, jak zvýšit daně z hazardu, ale současně tady v EET hazard podporuje, státní loterii. Anebo je to pak někdo, kdo prodává a účtenky, které ti zákazníci nechtějí, sbírá a posílá je do loterie. Já tam žádný přínos EET v daních z příjmů fyzických osob prostě nevidím.
Děkuji a poprosím další přednostní právo, pan předseda Kováčik, poté jsem evidoval přihlášení pana předsedy Bartoška.
Paní a pánové, přeji vám hezký dobrý den. To opatření, jak víme, nebylo úplně dobré. A já bych rád požádal o podporu zařazení nového bodu.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Jsme přesvědčeni, že odstraňování ekonomických bariér pro vzájemné hospodářství nebo vzájemný obchod je důležité, takže bych vás chtěl požádat o předřazení tohoto bodu a následně jeho projednání.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, příjemný krásný den. Dovolte mi, abych vás požádal o zařazení nového bodu pod názvem Informace ministra životního prostředí k plavebnímu stupni Děčín. Co mě k této žádosti vede. A toto mě přivedlo k tomu, že bych vás rád požádal, abychom mohli diskutovat nad těmito závažnými věcmi, protože nejde jenom o vyhozené prostředky za ty desítky let do projektů a úvah o realizaci, ale také o to, jestli jsme schopni v České republice se postavit tzv. radikální ochraně životního prostředí. Chci se jenom krátce vyjádřit k tomu, že základním argumentem je směrnice evropské vyhlášky z roku 2000 o vodách, ale ta umožňuje určitou alternativu realizace ochrany životního prostředí formou záměny, výměny objektů. Děkuji za pozornost. Ano, jenom upřesnění, míněno tento čtvrtek po písemných interpelacích jako druhý bod, alternativně třetí bod, jestli bude přijat návrh kolegy Faltýnka.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si navrhnout zařadit jeden nový bod a pevně zařadit čtyři jiné body z našeho programu.
Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat, takže jsme zařadili nový bod a pevně jej zařadili. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat.
Nejsou to slova politické opozice. Jsou to slova této instituce. A znovu říkám, že Nejvyšší kontrolní úřad konstatuje, že na růstu inkasa daní se věci jako kontrolní hlášení EET podílely pouze menší měrou a že jejich vliv nebyl ze strany Ministerstva financí věrohodně kvantifikován. Takže ekonomické přínosy jsou při nejmenším sporné. To je jasné z toho vyjádření Nejvyššího kontrolního úřadu. Takže jsme slyšeli vyjádření ústavních právníků, slyšeli jsme tady mými ústy, připomněl jsem to, co o dopadech a ekonomických přínosech EET říká Nejvyšší kontrolní úřad. A třetí, poslední poznámka, a bude to znova i otázka, zní takto: V kterém pořadí důležitosti ve státních záležitostech se nachází nezbytnost zavést EET pro učitele klavíru, maloměstskou švadlenu nebo ošetřovatelku starých a nemocných lidí? Ve kterém pořadí důležitosti? Je to nezávislá instituce. A chci vám sdělit, že v té zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018 se výraz EET vyskytuje přesně dvakrát. Žádné potvrzení ekonomického přínosu. Žádné potvrzení dopadu na naše finance. Žádný tlak na to, aby EET bylo zavedeno. Nic takového tam prostě není. Ano. Dámy a pánové, znovu pouze cituji ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, který dává vládě určité zrcadlo toho, čeho dosáhla a čemu se věnuje. A na základě toho znovu říkám: toto, co nám tady navrhujete, to už není politika, to není ekonomické opatření, to není věc nějakého politického názoru. My v Občanské demokratické straně jsme se roky snažili této posedlosti bránit. Dosáhli jsme aspoň několika odkladů. A budeme bránit, a to tady chci říct, budeme bránit ty nejmenší do poslední barikády a do poslední minuty i na tomto jednání. A z tohoto místa také slibuji, že když nám lidé dají důvěru, tak tyto absurdní případy, o kterých jsem tady mluvil, ty absurdní případy, na které chce vláda EET uvalit a na které už je uvalila, že všechny tyto věci jednoduše zrušíme. Ano, odtud prohlašuji, nebude otravovat život drobným živnostníkům. A já považuji za ostudné, aby stát takovéto lidi sekýroval, dohlížel na ně, shromažďoval o nich informace a choval se k nim jako k potenciálním podvodníkům, zlodějům a zločincům. Ne, dámy a pánové, toto není slušné. To není ani odpovědné. To nepřináší vůbec žádné řešení toho, co naše společnost, co naše republika potřebuje, a otravuje to život především těm poctivým, normálním lidem, kterým chce vláda znovu tímto opatřením ztížit život. Na závěr mi dovolte, abych zopakoval to, co jsem tady už řekl, a řeknu to v jedné větě.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jenom upozorňuji, že budeme končit v 19 hodin.
Navrhuji osvobodit následující věci z EET, a to prodej vánočních stromků a jmelí.
Takže já nečekám, že dojde k nějakému výraznému zlepšení. Možná jeden příklad za všechny. Vy, co jste z venkova, znáte to. Skončily venkovské prodejny. Nemluvím o hospodách. To už tady padlo mockrát. A co se děje teď. Dokonce jim dávají dotace, aby prodávaly zboží na ty vesnice. Aby tam fungovaly prodejny. Víte, to mi připomíná staré socialistické heslo. Co se hýbe, to řádně zdaňme, a co se nehýbe, tak to dotujme. A já si myslím, že tohle není cesta. Není to cesta. Cesta je zjednodušení podnikatelského prostředí, nižší daně, nižší byrokracie. Fakt mně to vadí. Je to státní loterie. Myslím si, že tohle není cesta. Co to znamená? Takže ani ekonomicky to není žádný zázrak. Připadá mi to velmi nedůstojné. Beru to pragmaticky. To je jedna věc. Navrhuji 100 tisíc.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den dámy a pánové. Já jsem tady říkal, a myslím si to dodnes a nikdo mě zatím z toho nevyvedl, že EET se stala v České republice symbolem nedůvěry k podnikatelům. A tato nedůvěra byla uměle vytvořena a plánovitě podněcována hnutím ANO. Reprezentanti hnutí ANO, kteří toto vytvářeli, hráli vlastně na nejnižší pudy naší společnosti, jako je lidská závist a de facto i třídní nenávist. To je jizva na tváři společnosti, která se bude velmi těžko hojit. Je to na jejich vlastní náklady. Protože v tomto případě skutečně stát přenesl náklady na kontrolu přímo na podnikatele. Stát chce po živnostnících a podnikatelích, aby znali veškerou daňovou legislativu, byli daňaři, byli účetními, byli experty bezpečnosti práce, byli manažery kvality, byli statistiky ve svých firmách, byli personalisty, byli experty na odpadové a energetické hospodářství a znali mnoho dalších norem a regulací, které stát kontroluje a jejichž plnění si vynucuje.
Kdo je proti? Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. A konečně budeme hlasovat o bodu 185, sněmovní tisk 251, Zpráva o hospodaření České televize v roce 2017, na středu jako druhý bod odpoledního jednání. Zahajuji hlasování. Je to tak v pořádku, pane poslanče? Tam ještě byl nějaký čas... Říkám, dneska nemám den. Takže budeme hlasovat úterý 23. po pevně zařazených bodech, což znamená po bodu 44, novela exekučního řádu. Kdo je proti? Nejprve tedy budeme hlasovat o jeho zařazení. Ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. O pevném zařazení tedy už nebudeme hlasovat. Kdo je proti? Dále je zde návrh paní poslankyně Balcarové. Po třetích čteních. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Já tomu dám ještě chviličku. Tak, můžeme pokračovat. Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nových poslanců za Milana Chovance a Dana Ťoka, kterým zanikl poslanecký mandát.
Děkuji. Tímto dnem poslanecký mandát pana Milana Chovance zanikl a na uvolněný mandát povolal předseda Poslanecké sněmovny pana Ing. Václava Votavu, který je podle zápisu Státní volební komise o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 prvním náhradníkem České strany sociálně demokratické za volební kraj Plzeňský. Tímto dnem jeho poslanecký mandát zanikl a téhož dne povolal předseda Poslanecké sněmovny na uvolněný mandát hnutí ANO 2011 za volební kraj Karlovarský paní Ivu Kalátovou. Tato funkce je s výkonem funkce poslance ze zákona neslučitelná, a z tohoto důvodu Ing. Roman Procházka doručil dne 25. ledna 2018 předsedovi Poslanecké sněmovny prohlášení sepsané formou notářského zápisu, kterým se postavení náhradníka vzdal.
Myslím si, že jde o ústavní krok slibu nových poslanců, a žádám tedy všechny kolegy a kolegyně, aby tomu věnovali pozornost. A případně pokud nechtějí tento bod absolvovat, aby odešli do předsálí.
Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců. Prosím, dámy a pánové, abyste povstali. "Slibuji věrnost České republice.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 Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
Vy máte v rukou to konečné rozhodnutí, zda i ti nejmenší podnikatelé budou zatíženi EET, nebo ne. Váš hlavní koaliční partner, který s vámi tak uctivě jedná například o bankovní dani, to má v programu. Na ty se neobracím, jejich politický názor je jasný, jsou pro EET. Pro ně je podnikatel podivné podezřelé slovo, podnikatelé jsou podivní podezřelí lidé, takže ti jsou taky pro EET, takže to máme 93 hlasů. Když se nenajde 8 hlasů pro naše návrhy ve vašem klubu, tak vy to rozhodnete. Pro ty to smysl samozřejmě má. Ale pro všechny ostatní, ale ani pro stát to smysl nemá. Tak vás pokorně žádám o to, abyste to ještě zvážili. Za nás to musím razantně odmítnout. To je prostě argumentační faul.
Paní poslankyně Lenka Dražilová se omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne a pan poslanec Richter se omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
A odtud vyplývají i moje otázky. Jaký to má význam? Jaký význam má, aby švadlena, jejíž rozsah podnikání má povahu pomoci svému okolí a jejíž tržby jsou hluboko pod úrovní průměrného příjmu v této republice, aby taková paní účtovala EET? Jaký to má význam? Nebo spoléháme na to, že tito lidé nic účtovat nebudou, že to nejde, že příjmy půjdou neoficiální cestou? Nebo jaký to má význam? Tak koho tu ve skutečnosti trestáme? Jaké pokrytectví v této věci tu vláda předvádí? Tyto příklady, které tu uvádím, nedávají vlastně žádný smysl. To se nedá vysvětlit ničím jiným, žádnou racionalitou politickou, ekonomickou. To už je opravdu jenom posedlost. Je to čirý ekonomický nesmysl a je to politická posedlost. Kolik bylo věnováno úsilí na prosazení EET, opravování EET a zase prosazování EET a pořád dokola? Férová odpověď - vy tu odpověď znáte: žádnému jinému projektu takováto pozornost a takovéto úsilí nebyly věnovány. Projektu EET, projektu totální ekonomické kontroly nad každou ekonomickou aktivitou i těch nejmenších ekonomických subjektů a na shromažďování údajů o každém a o všem. Člověk by si nedokázal vymyslet lepší příklad toho, čemu tato vláda, její premiér a její lidé věnovali více politické energie během posledních pěti let než právě tomuto projektu. A to, dámy a pánové, neříkám já, to neříká opozice, to říká Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě za minulý rok, zprávě, o které jsme navrhovali, abychom se tady v Poslanecké sněmovně bavili, což jste hlasy stran vládní koalice odmítli.
To se vyznačuje tím, že rostou pravomoce státu na úkor práv občanů. Anebo se třeba šibeničními lhůtami pro živnostníky v rámci kontrolního hlášení. Stát by měl být ale partnerem živnostníkům a střední třídě. Základem ekonomické prosperity státu je právě soukromá aktivita. A my - a já to tady říkám neustále a opakuji to a budu to opakovat - budeme rádi za každého člověka, který se dokáže v budoucnu postarat sám o sebe, o svou rodinu. A bohužel hnutí ANO ve vládě díky EET tento přirozený model plánovitě boří. To je jenom symbol toho, že živnostníci jsou pro stát pouze zdrojem příjmů do státního rozpočtu. My máme přístup ke střední třídě a živnostníkům jiný, a proto zde představím několik pozměňovacích návrhů. Když se podíváte na to, jak rostou jednotlivé příjmy státu, roste ekonomika, tak tam není výrazných rozdílů v trendech mezi tím, když není zavedeno EET, a EET. Já si to nemyslím, já podnikatelům věřím a myslím si skutečně, že nemůže Ministerstvo financí jednoznačně a stoprocentně dokázat, že přínosy EET jsou takové, jaké se nám snaží v tiskových zprávách říkat. Naopak, rozšíření EET povede ke zvýšení administrativní náročnosti podnikání v různých sektorech, v různých oborech. Takže nevede EET k narovnání podnikatelského prostředí, ale naopak vede právě ke zvýšení administrativní, a dokonce i finanční náročnosti podnikání. Protože náklady na podnikatelskou činnost to jednoznačně zvýší. To nejsou jednorázové výdaje ze strany živnostníků na pořízení EET, to není jenom jednorázový výdaj na zakoupení toho zařízení. Nic takového se však v daném případě nestalo, byť zavedení EET nesporně představuje další administrativní i finanční zatížení činnosti podnikatelů. Tak jestli chceme bojovat proti daňovým únikům, co má za smysl trestat jednotlivé podnikatele za to, že si vylepili nebo nevylepili nějakou tabulku na provozovnu. Protože to bylo další opatření, které zasáhlo nějakým způsobem podnikatelský sektor. A my musíme vidět, že i v tom kontrolním hlášení některé lhůty a některé pokuty jsou nepřiměřené.
Mluvil o tom kolega pan poslanec Munzar, to jsou ty opravdu krátké lhůty, pokud uděláte chybu u kontrolního hlášení. Možná někomu z vás připadá pět kalendářních dnů, že je to v pohodě. Ale představte si ty malé firmy, které mají buď jednu - protože většinou je to dáma - jednu nebo jednoho účetního, případně jim to nějaká malá účetní firma dělá externě. Ne podvod, podvod ať trestá, a dokonce silně a tvrdě. Ale chyba se může stát. To nejsou žádní daňoví podvodníci, to jsou jenom lidé, kteří udělali chybu, a stát po nich chce nápravu v neuvěřitelně krátké době. Poznámka Stávající body 9 až 31 se přečíslují.